Rozumíme?
Já jsem se k zítřku nevyjadřoval. Bod číslo 17 a poté bod číslo 31 o ochraně zemědělského půdního fondu.
Tomu rozumím. Omlouvám se, pane předsedo. Předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.
Takže za bod 150 bod 177, stavební spoření. Děkuji.
Čili v podstatě jako čtvrtý bod dnešního odpoledního jednání. Kdo dál k návrhům na změnu programu? Nikoho nevidím. Kdo je proti?
Zeptám se pana zpravodaje, zda bylo hlasováno o všech pozměňovacích návrzích. Prosím ještě stanoviska. Pane zpravodaji? Všechny vás odhlásím. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s navrženým usnesením, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Já konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas. Vrátíme se do bodu Rozprava byla ukončena. Zeptám se na závěrečná slova. V tom případě se zeptám pana zpravodaje, jak budeme postupovat.
Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako garanční výbor po projednání návrhu zákona po druhém čtení:
Já jsem ještě přesvědčen vzhledem k tomu, že byla vedena sloučená rozprava k oběma bodům a padlo několik návrhů na opakování druhého čtení, tak mám za to, že by bylo dobré hlasovat i v tomto bodě o opakování druhého čtení. Nejprve bych nechal hlasovat o opakování druhého čtení. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji, první hlasování. Návrh byl přijat. Kdo je proti tomuto návrhu?
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já bych chtěl vyzvat sněmovnu, aby dávala pozor.
Takže celé znění bude znít: Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Rozumíme tomu všichni? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Stanovisko navrhovatele? Také souhlasí. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Garanční výbor souhlasil. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Než budeme pokračovat, přečtu omluvy. Podle doručeného usnesení vlády České republiky z 10. února letošního roku místo ministra Chovance za vládu předloží návrh pan ministr Richard Brabec. Rozpravu otevírám. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Děkuji panu poslanci Sedláčkovi. Pane poslanče, máte slovo.
Dovolte mi jenom stručně a krátce k několika pozměňovacím návrhům.
Stanovisko garančního výboru je nesouhlasné.
Návrh nebyl přijat. Další prosím. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu? V tom případě nám zbývá hlasování o zákonu jako celku. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh byl přijat a já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, uplynula doba na poradu klubu KSČM.
Nicméně jsme přesvědčeni o tom, že boj proti šedé ekonomice není jenom úkolem vládních stran, ale je úkolem nás všech. Ukázali jsme to tady v uplynulém roce, my jako klub KSČM, a bohužel, včerejším dnem se tak trochu nedůstojným, vzpomínáte na tu diskusi tady, způsobem zametlo s naším návrhem zákona o majetkových přiznáních. Já nejsem naivní. Já si nemyslím, že by to bylo úplně čisté, křišťálově čisté, taky jsme tady slyšeli ta slova tady z toho místa. A možná by i dnes morální hladina ve společnosti byla podstatně jiná. Co se týká tématu, o kterém teď za chvíli budeme hlasovat. Zvážili jsme pro a proti. Zvážili jsme i určitá rizika. Výnosy budou odpovídat nákladům? No teď se to nedá úplně říct. Zažili jsme tady obé a zažili jsme to z obou stran spektra. Má to jenom jeden rozdíl.
Tady si dovolím jenom vystoupit ze své praxe zkušenosti starostů. Což je věcí, která je tam navíc oproti návrhu, který přišel z ministerstva, který osobně podporuji. Nechci to zlehčovat, jenom jsem chtěl uvést tu absurditu toho. Nedělejme ze samosprávy protektorát. Nediktujme jim, koho oni mají poslouchat. Je to věcí zastupitelstva. Moc bych prosil, abychom tento pozměňovací návrh nepodpořili. Ostatně ani výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který byl garančním, nepodpořil. Jsou to všechno, dá se říci, technické věci. Ty, které už upravuje zákon o obcích, ale pouze v zákonu o hlavním městě Praze byly upravovány jinak.
Děkuji panu poslanci Koubkovi. Děkuji panu zpravodaji.
Kolegyně, kolegové, nebudu k proceduře hlasování, ale přece jen mi to nedá. Týká se toho, že zastupitelstva obecní a krajská by měla na internetu zveřejnit elektronicky záznam svých hlasování, včetně jmenovitého hlasování, a netýká se to rad, pouze zastupitelstev. Neměl bych už dlouze k tomu bodu mluvit v souladu s jednacím řádem. Jenom chci říct, že jsem tu věc předjednával s některými z vás. Obecně s tím problém nebyl. Na druhou stranu jsem zaznamenal obavu, aby to neznamenalo velké náklady pro malé obce. Tak si dovolím poprosit o podporu těchto návrhů.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Hájek, připraví se pan poslanec Bendl, také s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pane kolego, vyvolal jste velkou řadu faktických poznámek. To jsou elektronicky přihlášení, kteří mají přednost.
To je přece jasné. V tomto ohledu se musím zastat svých předřečníků. Já tohle považuji za... Když jsem tady minule říkal, že může mít někdo pocit u nás doma v Čechách, že když ta data bude koncentrovat, tak že tak snadno uloví ty malé ryby. Jenomže ono se může stát, že i ty naše velké ryby budou vůči těm evropským, případně světovým hráčům rybami malými a někdo si nás koupí všechny se všemi daty, která tady jsou. To já považuji za extrémně nebezpečné. Nemožné, nebezpečné. Bude tady vlastník 150 nebo 200 hospod, jejichž akcionáři budou sedět někde na Bahamách a podobně. K tomu pospěje tento systém. Ale to, co se tady dnes buduje, je nebezpečné z hlediska úniku informací, a proto to není možné podpořit.
Děkuji.
Prosím, aby mi nebyl zkracován čas. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, diskuze o elektronické evidenci tržeb připomíná od začátku do konce házení hrachu na zeď. Racionálních argumentů proti zavedení tohoto nesmyslného systému, který ve vyspělých západních zemích nemá obdoby a ke kterému vláda hledá inspiraci naopak v zemích, jež rozhodně nelze považovat za ekonomické tygry, zaznívá nejen od opozice, ale i z odborných kruhů mnoho. Vláda se rozhodla vyhlásit jakousi obdobu třídního boje všem živnostníkům, drobným podnikatelům, lidem, kteří jsou soběstační a na státu nezávislí. Přestože tato věta zaznívá často, nejedná se o prázdnou frázi. Právě tento zákon v kombinaci s EET představuje pro mnohé podnikatele, kteří třeba nehospodaří s velkým kapitálem, ale jsou schopni se uživit, aniž by žádali podporu nebo sociální dávky, smrticí koktejl. Ano, to zní jako vznešený cíl, nicméně sluší se poznamenat, že ani na stádo ovcí se nechodí s kanónem jen proto, že některé z nich kulhají. Jsem přesvědčena, že pravé motivy jsou zcela jiné. Nesnášenlivost socialistů ve vztahu k soukromým podnikatelům asi nikoho z nás nepřekvapí. Socialisté z principu nestrpí, aby zde existovala skupina soběstačných lidí, které si nekoupí za štědré dárečky v podobě různých dávek a podpor. Běží mě čas, který tady neúprosně odpočítává. Kolegové z KDU-ČSL, sociální demokraté. Na trhu totiž představuje nebezpečnou konkurenci jeho potravinářské produkci v zemědělství, představuje toho, kdo překáží úspěšnému rozvoji dceřiných družstev Agrofertu a podobně. Chleba z Penamu a kostelecké párky budete jíst nakonec všichni, ať se vám to líbí, nebo ne. Náklady podnikatelů na pořízení hardwarového vybavení, výdaje za internetové připojení, to všechno už tady bylo diskutováno tisíckrát. Ale výroky pana ministra financí o tom, že kdo nemá dva tisíce korun na pořízení smartphonu, nemá právo podnikat, jsou výsměchem všem slušným a poctivým podnikatelům. Samozřejmě chápu, že jeho optikou tyto peníze jsou pouhé drobné. Nicméně to jej neopravňuje k tomu, aby o malých podnikatelích mluvil tímto nevybíravým způsobem. Realita je taková, že pro mnohé, zejména drobnější živnostníky bude tato povinnost skutečně likvidační. Hovořím zde nyní zejména o těch, pro které je jejich podnikání například jen určitým přivýdělkem, o těch, kteří ke svému životu nepotřebují milionové zisky, ale jejich živnost je dostačující ke spokojenému životu, nebo o těch, pro které zkrátka EET bude vedle ostatních regulačních a represivních opatření znamenat tu poslední kapku, která povede k záhubě jejich podnikatelské činnosti. . Vedle těchto lidí pak ještě nelze nezmínit skupiny, u kterých jsou registrační pokladny holým nesmyslem. Za naprostou absurditu považuji, že by se EET měla vztahovat například i na soukromé lékaře, kteří v hotovosti inkasují naprosto minimální částky v řádech tisíců či desetitisíců korun ročně. Neumím si ani představit, jakým způsobem bude tento systém funkční u prodejců na trzích a tržištích. Jako starostka Prahy 2 jsem hrdá na to, že se podařilo oživit taková místa, jako je náplavka -
Dobrý den, děkuji za slovo. Já jenom - krátká reakce na pana poslance Hájka.
Děkuji panu kolegovi Blažkovi za dodržení času. Nyní pan poslanec Jeroným Tejc. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážené dámy, vážení pánové, myslím, že není třeba ztrácet neustále čas debatou o tom, jestli se má, nebo nemá vystupovat ve třetím čtení. Myslím, že tahle věc už je zralá na debatu předsedů klubů, ale především na debatu podvýboru pro parlamentní procedury, tak abychom případně navrhli změnu jednacího řádu. Takže si myslím, že kompromis by mohl být v tom, že každý bude mít zhruba pět minut kromě samozřejmě těch s přednostním právem vystoupení, na to, aby se vyjádřil k pozměňovacím návrhům. Samozřejmě i tak bude mít každý klub možnost poslat jednoho svého zástupce s tím, aby vystoupil se stanoviskem klubu bez omezení. A myslím si, že pokud někdo chce něco sdělit, tak to během pěti minut určitě zvládne. Jakákoli doba nad pět maximálně deset minut si myslím, že už ve třetím čtení je skutečně neproduktivní. Myslím si, že i v rámci té debaty můžeme debatovat o tom, zda by třetí čtení mohlo nebo nemohlo probíhat i v jiných hodinách, než které jsou dnes pevně stanoveny. Ale myslím si, že je to spíše na debatu ve výborech než tady na plénu. Děkuji.
Nyní pan kolega Bendl, protože ostatní se odhlásili s faktickou poznámkou.
Často tady žádáme o projednání návrhu zákona i v jiných výborech. To musíte taky vzít na vědomí.
Dobré odpoledne všem, pane předsedající, kolegyně, kolegové. Já mu rozumím. Já si myslím, že není všechno třeba elektronicky dělat, že se po zastupitelstvu podívám, jak to bude. To je pouze můj náhled.
Hlásí se ještě někdo do rozpravy ve třetím čtení? Rozpravu končím a ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan zpravodaj závěrečné slovo také ne. Ale proceduru hlasování. Prosím ale zopakovat, přece jen jsme měli některé věci mezitím. Má někdo námitku? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Stejně tak pan ministr Brabec. Ano. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 182, dvakrát doporučení k legislativně technickým úpravám. Nejdřív vás odhlásím na požadavek z pléna a požádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Další návrh. Zahájil jsem hlasování číslo 184 a ptám se, kdo je pro.
Je to úprava v oblasti evidenčních, popisných a orientačních čísel budov, který předložila kolegyně Černochová.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Věcně se týká odměny poskytnuté po ukončení funkčního období.
Nejprve k tomu prvnímu bodu - k schengenskému prostoru. Neformální zasedání ministrů vnitra, které se konalo 25. ledna v Amsterodamu, nám napovědělo, že jsme svědky konce schengenského prostoru, přinejmenším v té podobě, v jaké Schengen známe dnes. Dámy a pánové, pokud k tomu dojde, tak je to zásadní změna fungování schengenského systému. My jsme země, která ví, že různá dočasná opatření mají trvalý charakter. A mě zajímá, jak se vláda České republiky k tomuto návrhu, který s velkou pravděpodobností může zaznít, jak se k tomu staví. Jaký má názor? Ano, ten nápad má něco do sebe, může dočasně krátkodobě zmírnit migrační proud na západobalkánské cestě. Samozřejmě pouze do té doby, než si imigranti zvolí jinou cestu, třeba tu středomořskou. To je země, která je dlouhodobě zmítána vnitřní nestabilitou. Ale - a na to bych rád upozornil pana premiéra, který s tou myšlenkou přišel - není to žádné evropské řešení. Makedonie není členem Evropské unie a Bulharsko není v Schengenu. Je to řešení bilaterální nebo multilaterální. Proč o tom mluvím? Ještě daleko důležitějším aspektem tohoto návrhu, se kterým přišel premiér, nebo česká vláda, nevím kdo, tak ještě důležitějším aspektem je faktické posunutí hranice schengenského prostoru a de facto vyloučení Řecka z schengenského prostoru.